Já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Já vám děkuji. Tento návrh nebyl přijat. A nyní se budeme zabývat návrhem na zamítnutí předloženého návrhu v prvním čtení. Já zahajuji hlasování. Kdo je proti zamítnutí? Děkuji. Takže se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Jako garanční výbor je navržen ústavně-právní výbor. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Ptám se, kdo je pro přikázání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Kdo je proti přikázání ústavně-právnímu výboru? Je tomu tak. Děkuji. Ano, takže to je návrh na přikázání dalšímu výboru. Já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Takže já konstatuji, že jsme návrh přikázali výboru pro sociální politiku jako dalšímu výboru. A je zde ještě návrh na prodloužení projednání ve výborech o 20 dní. Takže já zahajuji hlasování. Kdo je pro prodloužení projednání? Já vám děkuji. Tento návrh byl přijat. Já vám děkuji. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy v tomto čtení. Já tedy končím i tento bod.
Děkuji, pane předsedo. Proti tomu postupu byla vznesena námitka, námitka nebyla přijata. Připomínám, že několikrát bylo navrženo jednání o tomto bodu i v další jednací dny, příp. i v ostatních hodinách, které umožňuje jednací řád. Proti takovému postupu bylo použito veto dvou poslaneckých klubů, tedy nebyl zájem ze strany těchto klubů o to, aby rozprava byla vedena v další hodiny, a musím tedy podotknout, že já navrhuji a procedurálně nechám hlasovat o ukončení rozpravy Poslaneckou sněmovnu. Rozumím vaší námitce, já znám ten nález Ústavního soudu velmi podrobně. Prosím, pak v tom případě předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek.
Jenom čistě časově. EET leželo v Poslanecké sněmovně takřka rok. Tento zákon je zde v Poslanecké sněmovně od konce května. Je potřeba si uvědomit, že koalice za tuto dobu nevyužila možnosti zkrátit lhůtu na projednávání. V průběhu projednávání tohoto zákona byly prázdniny, které jste si, milá koalice, vzali, protože bylo možné svolat jednání Poslanecké sněmovny i v průběhu prázdnin, vyčlenit tomu řádný čas a tento zákon projednat. To jste neučinili. V průběhu projednávání EET také došlo k tomu, že poslanci byli limitováni svým vystoupením dvakrát deset minut. Tento krok jste v průběhu projednávání daňového balíčku neučinili. Z toho vyplývá, že jste museli zařadit jednání Sněmovny do výborového týdnu, rozbili jste jednání výborů a narušili jste standardní průběh jednání Poslanecké sněmovny. Z tohoto důvodu je potřeba říct, že tyto dvě věci jsou naprosto odlišné a z vaší strany, milá koalice, skutečně došlo k porušení jednacího řádu a nevyužití všech možností, které jste měli, dát tomu víc času, příp. omezit rozpravu.
Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Já jsem minulý pátek navrhoval dvě věci. To, že jste se potom naschvál přihlásili, dalších 25, možná že by se vás přihlásilo ještě víc, tak to je něco jiného.
Jsme mimo rozpravu a budeme tedy postupovat tímto způsobem.
Člověk by si řekl, že už ho nemůže nic překvapit po těch letech, a pořád může. My si tady začneme říkat, kdo a kdy se smí hlásit do rozpravy, jestli písemně, nebo z místa? O čem to, proboha vás prosím, mluvíte, kolegové? Ještě před otevřením rozpravy, zdůrazňuji, před otevřením rozpravy načetl pan předseda Faltýnek svůj nehorázný procedurální návrh. Samozřejmě že kolegové všichni, kteří chtěli ještě promluvit, by se v okamžiku otevření rozpravy přihlásili během mého diskusního příspěvku. O tom nelze pochybovat. A vy nám tady začnete vyprávět, že jsme se přihlásili pozdě? Tak jako kdy se člověk má hlásit do diskuse? Nechcete se trochu stydět s touhle argumentací?
Můžete si o tom myslet, co chcete, ale postupovali jsme v souladu s jednacím řádem. To, co děláte vy, je postup v rozporu se zákonem, postup v rozporu s jednacím řádem. A vy to víte. Máme nález Ústavního soudu, který říká, že stanovit pevné hlasování v době, kdy ještě nebylo umožněno všem poslancům, kteří chtěli vystoupit v rozpravě, je v rozporu se zákonem, tedy s jednacím řádem. Takže opozice tady postupuje striktně v souladu se zákonem, s jednacím řádem, vy proti jednacímu řádu. A nemůžete ani říct, že jste to nevěděli, protože tu existuje rozhodnutí Ústavního soudu. Takže můžete si tady většinově prohlasovat, co chcete, ale není to tak, že byste postupovali tím, že máte většinu, v souladu s jednacím řádem. Naopak, vědomě porušujete zákon.
Další a třetí výhoda, kterou vidím, je přehled a zjednodušení celého toho systému. Dneska v podstatě tím, jak je to komplikované - já jsem si tady k tomu připravil takový menší graf té mapičky . Je to modelový příklad, kdy dlužník má čtyři věřitele, každý exekutor je z jiného koutu republiky, a když se podívám na všechny ty úkony, které se musí dělat, které jsou naznačeny těmi šipkami, tak ten systém je prostě složitý. Zejména můžu jmenovat třeba přísudkovou vyhlášku, rozhodčí doložky. To exekuční prostředí doznalo velkých změn. Už jenom velice krátce ke konci. Já jsem si tady vytiskl jeho status z Facebooku, kde on toto přímo říká, že sněhulák a teritorialita jsou dva principy, které jsou v jádru správné, musíme z nich ale vytáhnout to nejlepší. A za to já se tedy přimlouvám.
Děkuji.
To, o kolik náš stát přichází, je minimálně 100 miliard. Protože všichni, kteří do exekuce spadnou, tak logicky musí zabezpečit svoji rodinu. Jak to udělají? Normálním způsobem to nejde, protože prostě si nejsou schopni vydělat, protože o všechno přijdou. Takže utíkají do šedé zóny, takže to je minimálně 5 tisíc na jednoho poplatníka, který je v exekucích, které neodevzdá státu měsíčně. Tak si to spočítejte, krát počet exekučních lidí. A pak tito lidé jsou nejčastější žadatelé o příspěvky od státu. A věřte tomu, že firmy to zatěžuje nejvíc.
S přednostním právem pan předseda Michálek.
Děkuji za slovo. Já bych si přál, aby jeho kariéra v hnutí ANO šla strmě nahoru a aby se zasadil o to, že najdeme těch 100 miliard korun, které jsou v tom exekučním systému. A ony tam možná opravdu jsou. A díky tomu, že jsme se na tom dohodli s panem předsedou Faltýnkem v jednom diskusním pořadu. Ten systém exekucí jsme si dokonce nechali změřit, jak se na něj dívají občané, a z toho nám vyšlo, že 60 % Čechů vidí v tom exekučním systému, v tom nastavení, problém. Jde nám o to, abychom nastavili vymahatelnost práva, která bude současně racionální.
V obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Patrik Nacher, připraví se paní poslankyně Eva Fialová. Paní poslankyně Margita Balaštíková se omlouvá dnes do konce jednání.
Tak aby to bylo jasné, není to snížení stávající sazby, ale je to zvýšení stávající sazby menší, než je obsaženo ve vládním návrhu. A oba dva tyto pozměňovací návrhy obsahují návrh na zrušení navrženého zdanění domácích plynových kotelen. Pokud ho vyjmeme, nemá cenu upravovat parametry. - Tady si nejsem jistý, pane zpravodaji, jestli ty dva návrhy se vylučují. Máte to stejně v těch podkladech jako já?
Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Já myslím, že dneska už máme za sebou docela dost práce a že by bylo dobré ji dokončit. A taky by bylo ještě lepší, kdybychom konečně schválili zvýšení rodičáku.
Tak nevím, proč navrhujete porušit tuto dohodu, kterou jste vědomě a dobrovolně s námi uzavřel. To za prvé. To bylo málo, bylo to vaše rozhodnutí, že pouhých 90 minut. Proč ne, máte na to plné právo.
Pan předseda Faltýnek. Prosím, máte slovo.
Jednu větu. Nicméně to vůbec nevylučuje tento návrh kolegy Chvojky, kdy je tady vůle doprojednat i rodičovský příspěvek.
Návrh je hlasovatelný, ale budeme o něm hlasovat, až dokončíme projednávání tohoto bodu.
Nyní jsou zde dvě faktické poznámky. Jako první pan poslanec Nacher. Než dojde k mikrofonu, sdělím vám, že paní poslankyně Adamová se omlouvá mezi osmou hodinou a 23.59 z osobních důvodů.
Dámy a pánové, pěkný večer. Mně se nelíbí ten černobílý pohled ve prospěch dlužníků, souhlasím, ale stejně tak ani ne ve prospěch věřitelů. I přesto ony tady setrvale a kontinuálně dál běží. Stejně tak jako není pravda, že se všichni mají zastávat dlužníků, stejně tak není pravda, že věřitel je vždycky v právu a dlužník je vždycky v neprávu.
Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bláha a připraví se pan poslanec Blažek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Vážené kolegyně, kolegové, já využiji jenom faktické, abych tady nezdržoval dlouhým řečněním, a připomenu vám všem, že jsem určitě hodně rád, že jsme otevřeli exekuce. Na druhou stranu zase je ten daný fakt, že se bavíme o dlužnících, bavíme se o věřitelích, ale nikdo tady nezmíní podnikatele. A já za sebe můžu říct, že exekucemi se zabývám celou dobu, co jsou, protože jsem u podnikání 30 let, a 30 let mě potkávají problémy zaměstnanců, kteří jsou zadlužení, předlužení, a je to tak, že jedna strana je i u těch, kteří se zadlužují, a druhá strana špatná je i u těch, kteří půjčují. Někteří odcházejí úplně do šedé zóny a samozřejmě většina je těch, kteří přicházejí: ale z tohoto já nemůžu žít.
Čas! S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Pavel Blažek a jeho dvě minuty. Prosím.
Já jenom krátká reakce na kolegu Nachera. On je oprávněný věřitel. A ten věřitel, o kterém se tady bavíme, že už vykonává nějakou exekuci, prošel soudní mašinérií a my se bavíme o té poslední fázi. A bavit se o tom, jestli je seriózní, nebo není, je prostě oprávněné.
Děkuji za dodržení času.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, přeji vám všem hezký večer. Nejdřív si dovolím na úvod k tomu samotnému procesu. Nebo jinak. Ten pirátský návrh, nebo ten opoziční návrh, tak tam jsou některá dobrá řešení, která se přijmout dají, která se převzít dají, a u toho vládního návrhu bohužel takový dojem nemám. To je návrh, který všem uškodí a nikomu nepomůže. Nejdřív na úvod si dovolím zareagovat na to, co tu zmiňoval pan Okamura, a navázat v obecných souvislostech.
Návrh nebyl přijat. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Poslední hlasování o změně procedury. Rozhodneme v hlasování číslo 20, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Pan zpravodaj.
Evidentně ty návrhy se liší.
To je nejrychlejší, ano. Děkuji za vstřícnost. Nebudeme vést zbytečnou procedurální debatu. O proceduře rozhodneme v hlasování číslo 21, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Z přítomných 189 pro 187, proti nikdo. Procedura byla schválena.
Bude to tedy na kratší dobu. A nyní bychom měli hlasovat nejdříve o zamítnutí, případně legislativně technické úpravě. Děkuji. Děkuji. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. A jako další návrh byly legislativně technické.
Máme návrh legislativně technických úprav, předložil ho poslanec Ferjenčík.
Děkuji. Všechno je v pořádku. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko.
Děkuji. Kdo je proti?
Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko.
Děkuji. Děkuji. Já vám děkuji. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko.
Děkuji. Děkuji. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Děkuji. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Hlasoval jsem pro, všichni jste určitě viděli vizuálně moji ruku zdviženou nahoře, a na sjetině mám, že jsem se zdržel.
Děkuji. Zahajuji hlasování o námitce. Námitka byla přijata, takže budeme opakovat předchozí hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Děkuji. Návrh nebyl přijat.